Nikdo to neudělal. Víte, problém je, že naše země nikdy neměla žádnou vizi. Já jsem ji tady napsal. Podnikání - je normální, že si uděláte investiční plán. A to je to, co my děláme. My chodíme a ptáme se v krajích, co by chtěly investovat. A děláme to po jednotlivých rezortech. A proto víme, že nám chybí kapacity na školky, na školy, že potřebujeme investovat do nemocnic. Ale na kolik let? A my musíme vidět dopředu, dělat investiční plány. Já jsem slíbil, ano. Magnetickou rezonanci v Kroměříži jsem slíbil. Škoda, že tu není pan kolega Farský. To není mateřská školka. To je škoda. Takže my chodíme po krajích a bereme si úkoly. Pan Půta mi dal úkol: Mluvte s premiérem Polska ohledně ohrožení pitné vody v Libereckém kraji. Tak jsem polskému premiérovi dal naše stanovisko. Mluvte s ním o železnice Hrádek-Žitava. Teď jsme byli v Hradci Králové v kraji. Tam je vlastně... část fakultní nemocnice patří vojákům. Takže my sepisujeme investice, ano. V Praze je Invalidovna, paní poslankyně. To je úžasná památka. A kdybych teď sem položil miliardu korun, tak zkuste hádat, za jak dlouho ta Invalidovna se začne stavět, opravovat. My žijeme v takovém systému investičním. Proto chodíme a ptáme se. I možná nový centrální příjem v IKEMu nebo v Krči, všude. A my jsme jasně řekli, že není možné, aby jenom růst České republiky byl tažen spotřebou občanů a firem a exportem. A my ty investice uděláme za každou cenu. A samozřejmě je ve finále úplně jedno, my to musíme udělat, jestli to budou peníze z Evropy. Ale samozřejmě prioritně chceme čerpat z Evropy, a proto když tady byl komisař Oettinger, tak jsem mu řekl: My chceme rozhodovat o penězích z Evropy. Ne že vy nám tady dáte 22 % OSF, ty sociální věci. Tady nemá už kdo pracovat. Máme velký problém. Takže my chceme o tom rozhodovat a investice jsou priorita. Takže je normální, že stát také musí plánovat. Musí plánovat. Nebo obce. Podívejte se, jak vybíráme daně. Není pravda, co říkáte, že... Ano, je růst. Ale my vybíráme podstatně lépe daně než předtím. Proto kraje a obce mají víc peněz. Nejsou byty. No, my řekneme těm obcím: Ttady můžete čerpat. Tady bude investiční možnost čerpat. Vy tady mícháte navýšení důchodů. Podle mě to není.
Děkuji. Pane premiére, tak mi prosím řekněte. Budete sestavovat příští rozpočet. Protože je zřejmé, že vybírají se daně, je hospodářský růst, ale ne tak velký, aby to pokrylo možná všechny ty nároky. Tak opravdu mi prosím řekněte, kolik těch investic, které jste takhle posliboval, chcete, aby se financovalo už příští rok. I s ohledem na ty daňové úpravy, které chcete dělat i s ohledem na další mandatorní výdaje, které slibujete.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane premiére, můžete reagovat.
A také rezortů. Ale ty kraje a obce jsou nejdůležitější. A co je důležité? Škoda Kvasiny. A kolik se čerpá? No téměř nic.
Pan premiér sice zvažuje možnost valorizace, nebo uvádí, že vláda může zvažovat valorizaci platových tarifů, ale opět neuvádí žádné konkrétní informace. Píše, že v souvislosti s tímto ovšem nelze vývoj ukazatelů předjímat a s ohledem na krátký časový odstup od poslední plošné valorizace platových tarifů nelze ani jednoznačně vyhodnotit vliv aktuální výše platových tarifů na personální situaci ve veřejné správě. Přece v každém segmentu nerostou mzdy úplně stejně. K tomuto bohužel nedochází, proto já tu odpověď považuji za neuspokojivou.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu ukončím a ptám se pana poslance Michálka, zda má nějaký návrh usnesení k tomuto bodu.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna nesouhlasí s tou odpovědí.
Současně jsem přivolal kolegy z předsálí. Myslím, že počet hlasujících se nám ustálil. Nevím, jestli si necháváte radit zrovna od toho pravého. Je to v pořádku. Kdo je proti? Toto usnesení přijato nebylo. Budeme pokračovat interpelací na ministra dopravy Dana Ťoka. Poprosím pana poslance, aby přednesl svoji interpelaci.
Děkuji. Jedná se vlastně o to, že v roce 2010 byly zavedeny přímé vlakové spoje z Trutnova do Prahy a nazpátek. To je ten problém, protože většina tratí je jednokolejných, a dokonce nejsou ani elektrifikovány a některé tratě nám tam dokonce chybí, jako třeba Vysokovská spojka. Ale to přímé spojení bylo velmi cenné, protože pokud chceme dostat naše občany na železnici z hlediska dopravy, tak bychom jim měli zajistit co nejvyšší komfort. A kraj nereagoval.
Věc je jednoduchá. Otázka tady zní, pokud v tuto chvíli vláda rozhodla o dofinancování tedy nejenom slev jízdného, ale také jak předseda vlády v demisi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zmínil také na opravy silnic, zajímá mě jednoduchá věc. Realita je jasná, i přes tři rekordní rozpočty chybí stále ve vzdělávacím systému ročně minimálně 50 miliard.
A nyní má slovo pan předseda vlády.
No tak já se jednak divím, že tedy paní poslankyně za ČSSD mě kritizuje, když vlastně plníme náš program i váš program. A samozřejmě že platí, co řekla Poslanecká sněmovna. Takže my se k tomu hlásíme. To není možné podle našich zákonů. Takže my se k tomu hlásíme a znovu opakuji: rozpočet 2019, všichni ho tady budeme schvalovat a my bezezbytku budeme respektovat rozhodnutí Sněmovny.
Děkuji, pane premiére. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.
Rozumím tady tomu tak, že bez ohledu na oslabení kapitoly rozpočtu školství o 400 milionů korun nebude nějak ohroženo to, že vláda splní usnesení Sněmovny, které ji zavazuje od 1. září navýšit platy učitelů a mzdy neučitelů.
Ještě jednou, těch 400 milionů je 300 kurzové rozdíly, které jsme ušetřili, a 100 je nevyčerpaný investiční program pro vysoké školy. Takže tyhle peníze se nedají vůbec už vyčerpat a my je nemůžeme přesunout na platy učitelů. Určitě ano.
Děkuji. Poslední vylosovanou ústní interpelací na předsedu vlády České republiky přednese pan poslanec Rakušan. Prosím, pane poslanče.
Děkuji vám. Ale ta otázka je velmi jednoduchá. Pan premiér nám často říká, že mu asi nerozumíme, že ho nechápeme. Asi opravdu ne, protože jsem neměl pocit, že by nám bylo odpovězeno nějakým jazykem, který srozumitelný je. Ta otázka je jednoduchá. A já se ptám, proč ty peníze nezůstanou ve vědě, proč ty peníze nezůstanou ve výzkumu, proč ty peníze nezůstanou v oblasti školství, inovací, prostě toho, co jsme všichni vydávali za naše předvolební priority číslo jedna: vzdělanost, věda, výzkum, tam, kde Česká republika v rámci Evropy výrazně zaostává v inovacích, ve výzkumu. Nic jiného jsme asi ani s panem kolegou Ferim od začátku tady slyšet nechtěli. Měl jsem připravené ještě jiné nesystémové kroky vlády, na které bych se rád zeptal, nicméně čas je neúprosný, zůstanu tedy u této otázky, která od první dnešní vylosované interpelace stále visí ve vzduchu.
Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.
No tak co na to říct? Tak demagogie zůstane demagogií. Patrně nechápete. Tak já vám to řeknu ještě jednou. A mohli jsme říct ne, my nemůžeme, ten rozpočet je hotový a my už vám nic nedáme. Ale my jsme se snažili a my jsme ty peníze našli. Tak já nevím, co na tom nechápete. Chápete rozdíl, když je koruna 27 a koruna 25, že je tam rozdíl? Že ty dvě koruny jsou nějaký zisk? Nějaký kurzový rozdíl, který my jsme získali? Nenávratně vznikl kurzový rozdíl, pozitivní, 300 milionů. A ten je náš plus a to jsme ušetřili a to jsme nevzali, jak se tady někdo snaží podsouvat, učitelům. Tak já už nevím, jak to mám lépe vysvětlit.
Kvalita dat je v projektu definována a bude průběžně vyhodnocována a sledována nezávisle na dodavateli. Předmětný projekt má i celospolečenský přínos, neboť přispívá k efektivnímu šíření dopravního toku v síti, snižuje celospolečenské ztráty způsobené kongescemi, produkci skleníkových plynů a v neposlední řadě zvyšuje i bezpečnost na silnici. Tady byly mnohdy v médiích uváděny naprosto scestné údaje o tom, jak je to strašně drahé a jak je to všechno dostupné. Ta data dostupné v této šíři nejsou. A jenom chci říct, že původně to bylo vázáno, že to bude dáno přímo univerzitě jako zakázka z ruky. ŘSD se rozhodlo, že ji bude soutěžit. Dělalo průzkum. Bylo jich tehdy asi šest nebo sedm. Když se vypsala soutěž, tak nám přišly dvě nabídky. A vítěz soutěže VARS Brno nabídl 267 milionů, takže je tam výrazná úspora proti tomu, co tam bylo v minulosti.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne. A proč porušujete slib daný vámi a premiérem, že tuto trať opravíte?.
Děkuji.
Pak byla dohoda s Ústeckým krajem o tom, že tu trať nebudeme obnovovat. Na základě této dohody jsme se dohodli, že Ministerstvo dopravy bude na jiných železničních tratích k Ústeckému kraji kompenzovat to, že nebudeme obnovovat tuto trať, dalšími investicemi. Ty investice byly provedeny nebo budou provedeny. Následně přišel pan hejtman Bubeníček s tím, že zastupitelstvo s touto dohodou nesouhlasí a že trvá na tom, že se ta trať má opravit. My jsme na základě tohoto požadavku s krajem dohodli, že uděláme studii, jak by ta oprava mohla být v tomto složitém území opravena anebo dokončena. Musím říct, že to území je sesuvné. Dostat se na podloží, které se neposouvá, je docela složité. Já bych jenom rád upozornil, že na této trati jezdí v průměru v tom každém vlaku zhruba 45 cestujících a kraj tam objednával 9 vlaků v jednom směru za 24 hodin. My jsme dali na vládu materiál pro informaci, že z ekonomických důvodů tuto opravu nepovažujeme jako ekonomickou a že s ní nepočítáme. A myslím si, že kdybychom - a teď to přeženu - každému člověku, který po této trati , koupili osobní auto a platili mu i nádrž benzinu na měsíc, tak je to pořád levnější než tu trať opravovat. Je otázka, jestli z hlediska řádného hospodáře k takovému kroku přistoupit.
Děkuji.
Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi za částečné osvětlení. Nicméně k tomu slibu. Tak mu přítomní zatleskali, a po dvou letech se dočtu, že ji prostě neopraví.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak na tuto příhodu si opravdu nevzpomínám. Ale já si pamatuji na oficiální jednání s Ústeckým krajem. A on s tou dohodou souhlasil. Následně to rada kraje shodila ze stolu. Já jsem nikde neslíbil bez vědomí toho, kolik ta oprava může stát, že tu trať opravíme. Tak pokud takové usnesení vlády bude, já se jím samozřejmě řídit budu.
Děkuji.
Děkuji, pane poslanče.
Na druhé straně je pravda, že jsem měl už dvě jednání s radním pro dopravu Královéhradeckého kraje, s panem Červíčkem, byl u mě na ministerstvu. V rámci návštěvy naší vlády jsme tu situaci řešili ještě jednou přímo na královéhradeckém nádraží, byli tam i zástupci Českých drah, takže jsem slyšel i jejich stanovisko. Na základě těchto jednání jsem se rozhodl, že se tou situací budu ještě jednou zabývat. Pak jsem musel uznat i druhou věc, že vlastně tento rychlík do Trutnova byl jediným, který ve veřejné službě jezdil do kraje, a že by bylo od nás neférové, kdybychom jediný spoj zase zrušili.
Děkuji panu ministrovi.
Jinak musím říct, že my všichni, nebo vy, kdo působíte ve veřejné správě, ve státní službě, tak víte, že kolikrát ekonomicky nejvýhodnější řešení nejsou ta nejlepší. A já si myslím, že tady je to ten případ. Chápu to, že Trutnov je pro některé prostě už pusté pohraničí, ale není to tak. A co se týká železnice, tak prostě je taková, jaká tam je, protože ty rozvojové plány z hlediska železnice se tam realizují velmi pomalu. A já věřím, že některé se postupně zrealizují. Přesto Trutnov dneska patří mezi centrum elektrotechnického průmyslu, je to opravdu průmyslové město, doporučuji navštívit. Pokud pojedete vlakem, využijte to rychlíkové spojení, které zatím existuje, pokud pojedete autem, doporučuji se opravdu obrnit.
Souhlasím tady s panem poslancem Adamcem vaším prostřednictvím, že ta železniční doprava a kolejová doprava vůbec je skutečně základní páteřní sítí dopravy, protože nemůžeme jít cestou stálého rozšiřování komunikací, silnic a dálnic, ale skutečně ta železniční doprava má svoje vlastní trasování, což je obrovská výhoda. Takže si myslím, že čím více budeme podporovat železniční dopravu, tak určitě dosáhneme toho, že tím víc lidí, cestujících, zůstane při té hromadné dopravě. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana poslance, zda má zájem navrhnout nějaké usnesení. Není tomu tak, takže já vám děkuji a končím projednávání této interpelace.
Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Dnes se tady předvolebně hovoří. To bylo legitimní rozhodnutí. To je vaše zodpovědnost, vaše priorita.
Pan předseda vlády odpoví.
A my hledáme peníze pro potřebné věci. Hledám peníze taky pro tu školku v Semilech pro vašeho kolegu Farského, to jsem si vzal jako výzvu, pane kolego. Tak nemluvte demagogicky a mluvte k věci!
Budeme postupovat samozřejmě ve vylosovaném pořadí. Jako první je na řadě pan poslanec Ventruba, připraví se pan poslanec Veselý. Prosím pana poslance Ventrubu, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, pane premiére, vážení kolegové, vážený pane ministře Ťoku, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost na projekt a problém, který se časově táhne již 21 let. Za druhé, jaké jsou největší překážky dokončení tohoto projektu.
Děkuji.
Nicméně ten zásadní problém, který byl v minulosti minimálně posledních pět let, byla neexistence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tím pádem pokud nemáte platné zásady územního rozvoje, tak v podstatě jste blokován a nemůžete dělat vůbec nic, ani žádné návazné plánovací dokumentace, ani další kroky. Určitě jsem přesvědčen, že ho v nejbližší době získáme, nicméně můžeme počítat s tím, že toto územní rozhodnutí bude napadáno ze strany aktivistických organizací.